Zbytek poslanců tleskal a děkoval ostentativně za návrh takové rezoluce. To považuji za cestu do pekla a ne k těm hodnotám, o kterých jste mluvila.
Nyní faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče, potom řádně přihlášený pan předseda Petr Fiala.
Pokud je tomu jinak, tak pak samozřejmě je to velice dobrý obraz, který si mohou voliči udělat o hnutí ANO.
Mám tady další faktické poznámky, pana poslance Benešíka a pana poslance Gabala. Takže vážení pánové, pan kolega Benešík, faktická poznámka.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní eurokomisařko, vážení členové vlády, jenom velmi technicky. Paní eurokomisařka nemůže hájit zájmy České republiky, protože je to eurokomisařka. Bylo by dobré, abychom si předtím, než vstoupíme do této diskuse, nastudovali, kdo za co odpovídá. To, že je delegována českou vládou, podpořena českým Parlamentem a nakonec schválena Evropským parlamentem, který reprezentuje občany Evropské unie, neznamená, že by měla hájit zájmy České republiky.
Nyní faktická poznámka pana poslance Gabala. Pan ministr také faktickou poznámku? Dobře, tak v tom případě nyní pan poslanec Gabal, pan poslanec Grospič a potom pan ministr obrany.
Prosil bych paní komisařku: detailnější informace o průběhu jednání se Spojenými státy o obchodní smlouvě. A druhá věc: postup reorganizace direktoriátu Evropské komise. A dovolím si ještě třetí: pokud dojde k novému formátu spolupráce s národními parlamenty.
Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Grospiče, poté pan ministr obrany.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Je tady přítomen, při vší úctě, pouze pan ministr obrany. Mně to přijde naprosto skandální. A ne se po volbách schovávat. Širší Střední východ se nachází v komplikovaném a konfliktním období. Sektářské násilí, soupeření regionálních velmocí, občanské války, zhroucené státy a bující extremismus a terorismus jsou průvodními jevy proměny, která v oblasti probíhá. Mohlo by se zdát, že se nás to netýká, ale především minulý rok a uprchlická vlna směřující do Evropy, teroristické útoky ve Francii a v Belgii a geopolitická hra Ruska v Sýrii snad každého přesvědčí, že dění na Středním východě má přímé dopady i u nás. Česká republika se angažovala v Iráku před více než deseti lety. Stáhli jsme se a později se stáhli i naši spojenci. Stalo se tak dříve, než to bylo vhodné, a zkažené plody tehdejších rozhodnutí sklízíme dodnes. Ostatně k podpoře zahraničních operací je ODS zcela konzistentní, protože jsme přesvědčeni, že je lepší bojovat se zlem za našimi hranicemi, než mu čelit na vlastním území. V tomto tedy naší vládu zcela podporuji. To, co mě vadí a co musím zmínit, je ovšem přístup Ministerstva obrany, respektive vlády, k nám poslancům. O co víc, když se mění obsah, vážené kolegyně a kolegové. Já osobně to vnímám jako obcházení Ústavy České republiky. Ale dávat bianko šek, dávat mandát do konce roku 2018 nejenom chirurgickému týmu, ale i ženistům poté, co jsme tam poslali v létě piloty, se mi skutečně nezdá jako moudré. Jsem zvědavá, vážení členové vládní koalice, jak to bez ODS a bez TOP 09 dáte dohromady, těch 101 hlasů. Nedáte! Vy naše hlasy potřebujete. Tak se k nám přiměřeně k tomu prosím chovejte a dávejte nám informace, které možná vy máte ve vládní koalici, ale my je nemáme a já se je dozvídám včera v osm hodin ráno na výboru pro obranu. Vadí mi, že se toto řeší salámovou metodou. Jak jsem říkala, není to tak dlouho, kdy jsme schvalovali nasazení příslušníků našeho letectva do Iráku. Pak jsme měli schvalovat nasazení našich lékařů. O tom se hovoří od srpna. Ano, všichni to víme, všichni s tím počítáme. A nyní do tohoto balíčku přidáváte ženisty. Co bude příště? Na závěr chci říct, že váš návrh podpořím. Ale byla bych velice ráda, pokud byste nás dokázali seznámit s uceleným materiálem týkajícím se angažmá České republiky v Iráku. Jak dlouho předpokládáte, že budou naši vojáci působit v Iráku? Kde budou působit v Iráku, v jakých počtech a jaké odbornosti? Jaký je cíl a jaká jsou kritéria pro hodnocení dosažení cíle? Trošku mě zarazilo z toho projevu pana ministra - ano vím, že to bude pod americkým velením - ale že to americké velení je americké námořnictvo! Takže bych skutečně ráda znala podrobnější informace. To jsou otázky, na které chci znát odpovědi, protože salámovou metodou můžeme ve finále vysílat někam celou armádu a s tím se mi těžko smiřuje.
Děkuji paní poslankyni.
Přicházím s procedurálním návrhem a nemám z toho radost. Ten bod je důležitý. A musíme získat 101 hlasů. Ale nemohou.
Mám to brát prosím jako procedurální návrh na přerušení na deset minut? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, po vyjasnění si zápisu o výsledku hlasování jsme dospěli k závěru, že je tato interpelace ukončena. Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Už to není teorie, už je to praxe. Pokud to tak necháme, tak se budou připojovat další státy. Takže další byrokracie, další náklady pro české podnikatele. Tato regulační opatření se přijímají na ochranu domácího trhu. Je to nekalá konkurence z mého pohledu. Myslím si, že by to francouzští zaměstnavatelé dokonce přivítali, protože oni by si snížili náklady. To jsou dva dotazy, které bych chtěl položit panu ministrovi, proto jsem vyjádřil nesouhlas.
Kdyby je najali za francouzskou mzdu, asi by nebyl problém. Takže to není tak, že bychom složili ruce do klína.
Zmáčkla jsem jiný puntík, špatně. Mám na sjetině ano a opravdu jsem...
To se samozřejmě může stát, protože každá elektronika má svou chybovost.
Vzhledem k tomu, že šlo o jeden jediný hlas, zpochybňuji hlasování.
Rozhodneme o námitce proti zápisu v hlasování, kterou přednesl pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Rozhodneme v hlasování 104, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o přijetí námitky o návrhu pana poslance Františka Adámka, který odmítá odpověď pana ministra kultury Daniela Hermana na svou odpověď. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsem interpelaci ukončil. Prosím, pane poslanče. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, aby za mnou přišli předsedové nebo místopředsedové klubů!
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes uvítáme v Poslanecké sněmovně členku Evropské komise paní Věru Jourovou, a proto je nutné, abychom vyslovili souhlas s její přítomností v jednacím sále. Budeme hlasovat o tomto následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí členky Evropské komise, paní Věry Jourové, v Poslanecké sněmovně." Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 87, proti žádný, návrh byl přijat. Dále bychom případně projednávali body z bloku zprávy, návrhy a další body z bloku smluv prvního a druhého čtení. Ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení bodu, na který se včera nedostalo.
Návrh byl přijat. Budeme pokračovat prvním bodem číslo Předložený návrh postupně uvedou ministr obrany Martin Stropnický a případně ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Děkuji, pane místopředsedo. Vyslání bude realizováno na základě pozvání vlády Irácké republiky garantující právní postavení příslušníků rezortu Ministerstva obrany. V první fázi na dobu šesti měsíců bez rotace bude v Iráku od prosince 2016 působit polní chirurgický tým s úkolem léčit zraněné irácké a koaliční vojáky. Veškerý zdravotnický materiál, jakož i logistickou podporu nezbytnou pro působení chirurgického týmu včetně jeho ochrany zabezpečí americká strana. Ve druhé fázi v roce 2017, tedy po červnu 2017, předpokládáme vyslat do Iráku instruktory pro výcvik specialistů irácké armády. Aktuálně nyní jednáme o instruktorech výcviku z řad ženijního vojska. Podmínky pro působení instruktorů budou záviset na konkrétních požadavcích irácké strany. Budou se odvíjet mimo jiné samozřejmě od vývoje bojů proti Daeš a momentálních potřeb irácké armády. Jedná se o maximalistický výpočet, který zahrnuje všechny myslitelné eventuality a pokrývá maximální počet vyslaných vojáků, tedy 30, na maximální období. Ve skutečnosti budou náklady podstatně nižší a při současné variantě nasazení vojáků by měly činit zhruba 62 mil. korun. Závěrem tohoto úvodního slova si dovolím sdělit, že nasazení chirurgického týmu a instruktorů pro výcvik, že dojde k posílení zapojení České republiky do boje proti Daeš v rámci globální koalice. Pokračující stabilizace regionu také přispěje ke snížení migračních tlaků do Evropy. Společně s již působícím leteckým poradním týmem nově nasazení příslušníci rezortu obrany podpoří snahu České republiky o stabilizaci a následný rozvoj spolupráce s Irákem.
Děkuji panu ministrovi. Pana ministra zahraničí tady nevidím, není přítomen. Prosím nyní pana zpravodaje tohoto výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se to stihnout. Já jsem rád, že tady zaznělo od paní eurokomisařky, co tady zaznělo. Tím myslím především to, že EU nejsou jenom strukturální fondy. Možná že bychom si měli konečně připustit, že my jsme EU. On po nás nikdo neprahnul, přátelé. Dalo to strašnou práci a nakonec ta práce byla korunována úspěchem, jakkoli jsme říkali, že se rozpustíme jako kostka cukru, jakkoli jsme říkali, že to Evropě osladíme, jakkoli jsme ji různě přes tlumočníky a chatrnou angličtinou poučovali, co má Evropská unie dělat. I to, že naše členství nemá alternativu, častá fráze, která se v souvislosti s naším členstvím v EU objevuje, mi přijde docela půvabná. Evropská unie je nedokonalá, jako my jsme nedokonalí, možná zde s několika výjimkami, jako svět je nedokonalý. Ale snad naší ambicí, a nutnou ambicí, je, abychom maximálně přispěli k tomu, aby se lepšila, abychom získávali spojence pro své rozumné návrhy, abychom byli schopni je získávat a abychom byli vůbec schopni je formulovat a definovat. A rád bych, když někdo říká Evropské unii ne - tak čemu říká ano?
Poslední faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení členové vlády, paní eurokomisařko. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Grospičovi. Skutečně to tak je. Zájmy občanů má hájit Evropský parlament a zájmy unie jako celku Evropská komise. Tak je to prostě rozdělené, tak by to mělo být. Čili tvrdit, že eurokomisařka vyslaná Českou republikou, nebo švédská eurokomisařka vyslaná Švédským královstvím má hájit Švédské království, a česká eurokomisařka má hájit Českou republiku, skutečně neodpovídá realitě.
Vrátíme se do rozpravy vystoupením s přednostním právem pana předsedy Petra Fialy.
Dámy a pánové, vážená paní eurokomisařko, já jsem samozřejmě také nevěděl, s čím a proč zde chce paní komisařka Jourová vystupovat. Úplně jasné mi to není ani po jejím vystoupení. Jinak si to vysvětlit nedovedu. Slyšeli jsme tu, a já musím říct, že jsem z toho opravdu zklamán, velké množství frází v jakémsi eurojazyku, které lze těžko sledovat. Já jsem si z toho odnesl pár poznatků, za které jsem rád, například, že člen Evropské komise může svobodně projevit svůj názor a nic se mu nestane, to je opravdu dobré. To samozřejmě děláme. Pak jsem se třeba dozvěděl, že je tu problém s migrací, že ten problém musíme řešit celoevropsky, že musíme hledat řešení a ať se zapojíme do té celoevropské debaty. Tak já vás ujišťuji, že do té celoevropské debaty se samozřejmě zapojujeme, ale že ta debata probíhá i docela konkrétně, a možná bychom se raději měli bavit o těch konkrétnostech. A chci jasně zdůraznit a několikrát to budu podtrhovat a opakovat, že když někdo kritizuje současný směr Evropské unie a evropské integrace, tak to zdaleka neznamená, že nechce být v Evropské unii, že ji chce rozbít, že má nějakou jinou alternativu. A teď nám bohužel, bohužel vývoj dává za pravdu. Ale když se podívám na to, co vy řešíte v rámci svého portfolia jako členka Evropské komise, tak mám hned příklad toho, co by se v Evropě nemělo dělat. Vy jste řekla: Mým hlavním tématem a prioritou je vznik úřadu evropského prokurátora. Máme jednotku EU pro justiční spolupráci, máme Evropský policejní úřad, máme Evropský úřad pro boj proti podvodům. Záměrně tu používám tento v podstatě hlavně levicí oblíbený pojem. Ano, jsou odcizeni. A budou i nadále. Samozřejmě že jsou. A nemusíme se bavit o žárovkách, můžeme se bavit o desítkách dalších příkladů, kterými teď nechci zdržovat, ale které vám klidně předložím, kde Evropská unie reguluje úplné nesmysly do posledního detailu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Považuji to za nezbytně nutné. Ano, toto je zlomový okamžik toho, do čeho jsme se dneska dostali.
Děkuji panu poslanci Foldynovi. Další je pan poslanec Černý.
Dobrý den, vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové. Dovolte jenom pár poznámek. Parlament, tedy Sněmovna i Senát, to stihl za tři dny.
Já jsem samozřejmě přítomen byl. A vzhledem k tomu, že se jedná o vrácený návrh ze Senátu, kde už nelze předpokládat projednání ve výborech, tak jediné místo, které mi zbývá, je tady toto. Doufám, že vás všechny pobavím. O tom svědčí jednotlivá prohlášení, která se objevovala v médiích hned po schválení novely, kdy někteří poslanci prezentovali novelu tak, že nezasahuje do právního postavení veřejných funkcionářů, kteří svou funkci vykonávají, ačkoliv opak byl pravdou. Vzpomenou si ještě někteří z vás, kteří se tady mírně posměšně zmiňovali o tom, jak my za ANO můžeme vědět, že náš pan předseda bude ještě v té příští vládě? A proč za něj tak bojujeme, když se to týká až vlastně té další vlády? Opět se nabízí otázka, zda senátoři zcela přesně věděli, pro co hlasují. Pravda je, že v Senátu byla odpověď na problémy s účinností. Ale evidentně ani v Senátu nebyla politická vůle přijmout normu v nějakém, řekněme, koaličně přijatelném formátu, protože zadání bylo zcela jiné. Možnost těchto kategorií využít postavení pro omezení svobodné soutěže politických sil je v demokratickém státě velmi omezená. Z tohoto důvodu se domníváme, že záměr zamezit ohrožení svobodné soutěže politických sil zákazem provozování médií se na tyto další činitele vztahovat nemůže, a to proto, že záměr, tedy účel, nemůže být omezením těchto činitelů splněn. Z tohoto důvodu je třeba považovat tuto část návrhu za ústavně neslučitelnou. Samozřejmě i já respektuji to, že jedinou autoritou v této zemi, která může vyslovit tento závěr o ústavnosti či neústavnosti, je Ústavní soud. Kolikrát jsme tu slyšeli z různých úst, že Sněmovna je nejvyšším orgánem zákonodárným, že Sněmovna je suverénem. A my bychom na této půdě měli také rozhodnout s plným vědomím a svědomím o tom, že přijmeme text, který bude v souladu s Ústavou, a nikoli v rozporu. Evidentně tu ale opět postrádám politickou vůli se něčím takovým vůbec zabývat. Ani u těchto bodů bohužel nemohu konstatovat, že zde neexistují rizika a že se jedná o kvalitní právní text. Já bych opět ocitoval jenom jeden odstavec, který nevytváří žádný závěr, ale který by vás měl zajímat a týká se veřejného zadávání. Co se stane, pokud obchodní společnost podá nabídku, po jejím podání se změní vlastnické vztahy? Co se stane, pokud obchodní společnost podá nabídku v pořádku, smluvní vztah je uzavřen, a až při jeho uzavření se objektivně zjistí, že je zde zakázaná osoba? Rovněž není vyřešeno to, co se stane, pokud se vlastnictví změní až po uzavření smluvního vztahu, ale před dokončením veřejné zakázky. Je třeba od smluvního vztahu odstoupit? Pokud se změna vlastnictví stane v době mezi podáním nabídky zakázky a uzavřením smlouvy, je za zjištění, že je smlouva neplatná, odpovědný veřejný úřad? Není jasné, zda obchodní společnost bude mít povinnost změny v mezidobí hlásit. Docházím tedy k závěru, že proporcionalita v užším smyslu, která byla nástrojem k posouzení účinku návrhu na dotčené obchodní společnosti, posudek dochází k tomu, že text návrhu vykazuje značné nedostatky, které omezují obchodní společnosti více, než by bylo nutné při perfektním legislativním provedení zákazu. Kromě toho text nakládá na veřejné orgány povinnosti, které by při perfektním provedení zákazu vůbec nevznikly. Domníváme se ale, že by při případném přezkumu Ústavní soud nedostatky v koncepci a legislativní technice vytknul. Vidím, že vás to zaujalo, tak budeme pokračovat, ještě krátce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu schůze 15. listopadu 2016 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 16. listopadu. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Dolejše a pana poslance Klučku.